Pořád, stále. První byl zákon o zadávání veřejných zakázek, který jsme tady po nějaké dlouhé peripetii stihli schválit. A nyní tady máme předložený další skutečně protikorupční zákon. Jsou dva, jak jsem říkal. Zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o řízení a kontrole veřejných financí. To si uvědomme. A on není. Tady vidíme ty provázanosti s těmi dalšími zákony.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Nebo je to řádná přihláška, pane poslanče? Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, no, já nevím, jestli je to protikorupční zákon. Ale po tom, co jsem tady vyslechl, jsem si naprosto jistý, že je to další byrokracie navíc.
Garanční výbor kontrolní a dále rozpočtový a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. A jestli jsem dobře pochopil - v rozpravě zazněl protinávrh. Nevidím. Zopakuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Jsou zde dvě přikázání - rozpočtovému výboru a výboru pro regionální rozvoj.
Dokud si tuto odpověď nebudeme schopni dát, myslím, že bychom měli zákon vrátit k přepracování a dále se jím nezabývat.
Já se na rozdíl od svých předřečníků nedomnívám, že by zákon měl být vrácen k přepracování. Naopak si myslím, že je potřeba ho projednat a přijmout.
Prosím. Jedná se o procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Padl zde procedurální návrh, abychom přerušili... Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Žádnou přihlášku nevidím. Ještě jednou se táži: Nechcete si vzít závěrečné slovo? Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Neeviduji žádnou přihlášku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Přečtu omluvy. Dnes od 17.30 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Marksová. Prosím, ujměte se slova.
Novela dále upravuje překážky provozování živnosti, které vznikají rozhodnutím živnostenského úřadu o sankčním zrušení živnostenského oprávnění.
Kolegyně a kolegové, sice se říká latinsky, že repetitio mater studiorum, že opakování je matka moudrosti, ale já se tedy teď nepustím do toho, abych zopakoval po paní ministryni ty části zákona, které tato novela předkládá. Diskusi detailů bych nechal potom na projednání ve výborech.
Vidíte, že moje trpělivost je bezbřehá.
Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. A předpokládám, že můžeme jedním hlasováním. Nejsou námitky?
Já se strašně omlouvám, že jsem měl pozdní informace. Například jsem netušil, že nebude blok třetích čteních.
Ano. Teď jsem se chtěl zeptat, zda trváte na odděleném hlasování. Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu 12 za bod 15 na zítra. Pan poslanec Grospič si přeje zařadit nový bod a to je Informace o zařazení a vysvětlení velení nad 4. brigádou rychlého nasazení Armády České republiky. Je to tak správně, pane poslanče? Já mám za to, kolegyně a kolegové, že jsme hlasovali o všech přednesených návrzích na změnu pořadu. Předpokládám, že nás bude chtít seznámit s nějakými informacemi, které se týkají lhůt na nominace, protože jsme zařadili bod voleb.
Pane předsedající, děkuji za mimořádný prostor. Dobré odpoledne kolegyně, kolegové. A poté zítra v 16 hodin tady hlasováním proběhnou změny v orgánech Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, já to zkrátím.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný, jenom v obecné rozpravě velmi stručně popíšu pozměňovací návrh, ke kterému se poté přihlásím v rozpravě podrobné. Tolik tedy obecné zdůvodnění. Ona ani ta úprava není o moc konkrétnější, ale popisuje tyhle tři základní parametry. Já se potom přihlásím k příslušnému sněmovnímu dokumentu v podrobné rozpravě.
Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova paní ministryně. Pan zpravodaj? V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Takže teď už, kolegyně, kolegové, pouze jednou rozvitější větou se tu chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 6051, jehož obsah a zdůvodnění jsem už provedl v rozpravě obecné.
Děkuji. Prosím.
V obou případech se jedná o legislativně technické úpravy. Děkuji.
Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, podrobnou rozpravu končím. I zde se táži na závěrečná slova paní ministryně a pana zpravodaje. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Návrh novely zpracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Chtěla bych také dodat, že nejsou navrhovány žádné změny nad rámec směrnice. Důvodem pro tento postup je co nejrychlejší provedení transpozice příslušné směrnice, jejíž transpoziční lhůta již uplynula.
Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Pan poslanec Michal Kučera se omlouvá, v tom případě budeme muset odhlasovat nového zpravodaje pro prvé čtení. Navrhuji změnu zpravodaje pro prvé čtení a navrhuji, aby se jím stal pan poslanec Urban. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje v rámci prvého čtení, musíme tuto změnu odhlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Požádám pana poslance Urbana, aby se ujal slova.
Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium, a to do programu schůze zařadit dva nové volební body - bod Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu a bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To jsou ty dva nové body do schůze. První s přednostním právem a také první přihlášený vystoupí pan předseda Kalousek, po něm, pokud si přeje pan předseda Sklenák uplatnit přednostní právo, tak vystoupí on.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nicméně ten materiál je relevantní do té míry, že ho pan ministr financí zveřejnil sám, že se k němu hlásí a že pravděpodobně tedy ty informace, které nám i veřejnosti poskytl, pokládá za správné. Já jsem zažil ve své praxi mnoho, ale opravdu jsem ještě nikdy nezažil, aby kterýkoliv delikvent vydal veřejný dokument a řekl komukoliv, kdo se v této problematice vyzná: zde deklaruji a přiznávám své vlastní protiprávní jednání a své daňové úniky. Patříme, já doufám, že k většině, ale možná i k menšině, patříme k těm poslancům, hovořím teď za klub TOP 09, kteří se domnívají, že není možné, aby ministr financí důvěryhodné vlády byl člověk, který sám deklaruje a demonstruje své vlastní daňové podvody. Patříme k těm, kteří se domnívají, že vláda, která říká, že boj proti daňovým únikům je její prioritou, nemůže mít ministra financí, který sám je přeborníkem v této oblasti, a dokonce se k tomu hlásí. Rozpočtový výbor se tomu minulou středu věnoval. S veškerou autoritou bývalého dlouholetého předsedy rozpočtového výboru, s veškerou autoritou bývalého mnohaletého ministra financí si vám dovoluji říct, že není pochyb o daňových podvodech současného ministra financí - zvlášť proto, že se k nim sám hlásí. Možná si ani neuvědomuje, že to je protiprávní jednání a že to jsou podvody. Pokládám za vyloučené, aby se tomu Poslanecká sněmovna nevěnovala, a proto si návrh toho bodu, který jsem avizoval, tedy daňové podvody ministra financí, dovoluji navrhnout jako pevně zařazený bod na středu za již pevně zařazené body. Tuším, že je to pátý bod.
Děkuji.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.
Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.
Já se vás ptám, co jste ty roky předtím dělali. Vzpomeňte si na zákon o civilním letectví, jaký tělocvik tady probíráte. Nedej bože, aby v téhle zemi se stala dopravní nehoda.
V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.
Budeme pokračovat.
A nezlobte se na mě, vy musíte ta ministerstva už začít řídit.
Já se tedy ujmu řízení schůze a předávám vám slovo.
Dovolím si ocitovat - v češtině samozřejmě - vyjádření redaktorů amerických časopisů Power Engineering a Renewable Energy World, kteří vybírají nejlepší energetické projekty. Druhé místo zaujal první blok jaderné elektrárny Kudankulam. A v tomto roce byly projekty hodnoceny podle šetrnosti k životnímu prostředí, účinnosti výroby energie a použití nejnovějších technologií. Redaktoři vybírali výjimečné energetické projekty v kategoriích uhelné elektrárny, plynové elektrárny, jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie. V tomto ohledu chci jen připomenout, že pokud se nerozhodneme tento zákon zrušit tím návrhem vládního návrhu zákona, přijdeme o možnost dál se podílet na případném rozšíření této elektrárny, která zase bude hodnocena jako nejlepší v současné době na světě.
Zeptám se pana zpravodaje, jestli to znamená přednostní právo.
S dovolením ještě jednou bych chtěl Sněmovnu informovat o tom, že minulý týden ve středu se ve věci sešel také podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Celou záležitost projednal a dovolte, abych vás informoval o přijatém usnesení podvýboru. Tak tolik informace o jednání našeho podvýboru.
Děkuji.
Dobrý den. Ten význam bych rozdělil do dvou rovin. Nemyslím si, že něco takového Česká národní banka v tuto chvíli potřebuje, zvláště když i dnes využívá nestandardní nástroj v podobě oslabování české měny, a to i v okamžiku, kdy se inflace vrátila už v posledních měsících na svůj cíl. Nikdy v minulosti takový objem peněz, který pumpují centrální banky do jednotlivých ekonomik, nenastal a já nemám pocit, že bychom tuto pravomoc měli svěřovat České národní bance, protože mám pocit, že to není třeba. Tady bych připomněl, že jde přesně proti tomu, co v rámci měnové politiky dělá, a sice kdy posílá další a další peníze na trh, který je likviditou přesycen. Chce regulovat hypoteční bublinu, kterou podle mého názoru svou politikou sama vytváří. Bezesporu tam je spousta technických záležitostí, ale prosím, věnujte tomuto pozornost. Jde opravdu o výrazné rozšíření pravomocí a možností naší centrální banky ovlivňovat ekonomiku prostřednictvím kvantitativního uvolňování. A jak říkám, je to experiment, na který ještě ve světě nikdo nenalezl odpověď, a nikdo neví, jak ve finále dopadne.
Česká národní banka vydává v emisích české stříbrné pamětní mince v nominální hodnotě většinou 200 nebo 500 korun. To znamená, teď je to tak, že na lícní straně je nápis Česká republika, uvedena nominální hodnota 200 korun českých, Kč, ale již tam není velký státní znak.
Omlouvá se pan poslanec Šarapatka z důvodu zahraniční cesty na celý den. Děkuji.
Děkuji za otevření rozpravy. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech ze 60 na 30 dnů.
Vydáváme pamětní mince.
Čili v tomto smyslu si myslím, že je to vysoce oprávněné. Ta druhá poznámka směřuje k tomu, že bych to vůbec nespojoval se smlouvou CETA. To je o něčem jiném. To si myslím, že si zaslouží samostatnou diskusi a debatu a že ta může mít mnohem horší dopady na český trh a především na české zaměstnance. Ale to sem nepatří. To si myslím, že bychom měli v této souvislosti oddělit.
Děkuji. Pokud tady v některých směrech některé malé firmy začínají vlastně fungovat na světové špičce, tak to není díky této vládě, ale navzdory této vládě. To za prvé. Já si myslím, že děláme nešťastnou politiku.
Nemám žádnou jinou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan zpravodaj do rozpravy?
Děkuji za slovo, pane předsedající. V návaznosti na tuto rezoluci dne 18. října 2015 rozhodla rada Evropské unie o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči Íránu souvisejících s jadernými otázkami. Obě nařízení jsou použitelná od 16. ledna 2016, kdy bylo publikováno rozhodnutí o dni použitelnosti. Co to říká. Že všechny státy Evropské unie se mohou řídit tímto nařízením. Pokud to budou dodržovat všechny, návrh, který dal kolega Soukup, tak tomu rozumím. Jde o další obchodní aktivity, které jdou do budoucna. Ještě přečtu z bodu 3.2 důvodové zprávy. Materiál je vzhledem k výše uvedenému v plném souladu s právem Evropské unie. Znovu to zopakuji. Ale já, pokud nemám jistotu, že se stejně zachovají další vyspělé státy, které jistě mají své obecné zájmy, a vím, jak to dopadlo s námi jinde, tak je to velmi diskutabilní. Rozumím těm bezpečnostním otázkám, ale má to jedno velké ale. Jsme jeden stát ještě pořád z osmadvacítky. Británie teprve začíná s vystoupením. Jak se zachovají ti ostatní? Já jsem tenkrát říkal, že nemám problém s tím, kdo ho předkládá. Důvodové zprávy jsou trošku jiné. To byl také důvod, proč nakonec strany vládní koalice nepropustily ten tisk, který šel předtím, ale nynější, ale tohle rozhodnutí stavět na tom, že my budeme zase papežštější než papež a ostatní se nám budou smát, je na zváženou. Zemědělci v Německu je mají jiné, vyšší, my je máme nižší. Zachovají se stejně jako my. Uvažte, kolegové. Také ještě sám budu hodně uvažovat.
Ano, v těch smlouvách je naprosto zásadní rozdíl. Já v tom opravdu vidím opravdu velký rozdíl. A myslím si, že to morální dilema nemám jenom já, ale i další kolegyně a kolegové.
Po ukončení rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj ano.
Vážené kolegyně, kolegové, milí zástupci vlády, pane předsedající, dovolte, abych se vyjádřil k vládnímu návrhu zákona a okomentoval některé sporné věci, které jsou v něm uvedeny. Návrh má naplnit ustanovení § 147 občanského zákoníku, které jeho existenci předvídá. Zákon by měl přispět k možnostem zlepšení vnímání a zvýšení důvěry k neziskovému sektoru. Zvolené řešení počítá s tím, že soudní soustava je schopná zajistit provedené navrhované úpravy již za současného stavu.